Tak v létě byl ten covid na ústupu. V okamžiku, kdy vy se do toho začnete tomu covidu plést a začnete se do toho plést přírodě a našemu imunitnímu systému, v tom okamžiku pomáháte vraždit.
Pan poslanec Marek Výborný, faktická poznámka. Prosím, máte slovo.
To prosím nemůžete házet na opozici.
Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. A podívejme se kolem sebe. Tady ve Sněmovně sedí poslanci, kteří mají roušku a snaží se neohrožovat své kolegy ve svém okolí. Sedíte mezi kolegy, mladými lidmi, kteří mají své prarodiče, rodiče a opravdu oprávněně se mohou obávat o své zdraví. Ale to právo na život, právo na zdraví a bezpečí máme v Poslanecké sněmovně v tuto chvíli i my, kteří jsme zde v rouškách.
Do rozpravy, v tom případě s faktickou poznámkou pan poslanec Vlastimil Válek, který je zpravodajem.
Já velmi stručně, proto faktická, abych sám sebe korigoval. A přesto je země, která si odhlasovala v zákoně, že borelióza není, tím pádem vyřešila problém s touto nemocí, ani ji neléčí. Je to tedy Bělorusko. Tak já si myslím, že se řada věcí dá odhlasovat a řada chorob se dá zrušit zákonem, že nejsou.
Ještě není na řadě pan předseda Michálek, protože se s faktickou poznámkou přihlásil pan poslanec Lubomír Volný.
K panu docentu Válkovi. Říká se tomu slizký herring, úhybný manévr. My se tady nebavíme o borelióze, bavíme se tady o covidu, který není v Bělorusku zakázán zákonem, který se v Bělorusku normálně léčí. A je nedůstojné vašeho postavení, pane profesore, abyste používal takovéto primitivní argumentační fauly na úrovni žáka 6. třídy. Není to pravda, že se tam nevedou. Ty statistiky existují. , které zmrzačili čeští lékaři, protože v posledních dvaceti letech u nich tu boreliózu neodhalili. A že je velice těžké ještě dneska dostat kvalitní vyšetření na boreliózu. To zřejmě by kolegové lékaři mohli potvrdit, až zase vydezinfikují úplně zbytečně tento mikrofon, protože každý z vás, kdo nemá nový respirátor, a každý z vás, kdo nemá novou roušku, tak tady prská viry úplně stejně jako já, pokud je máte v sobě, mimochodem. Takže se přihlaste všichni, kteří máte novou roušku.
Musím na úvod poděkovat, ocenit, že tady tento návrh je. A teď to nemyslím vůbec ironicky. Takže to jsou tři poměrně stručné návrhy. Myslím si, že mají svoje ratio. Velmi bych prosil o případnou podporu těchto návrhů.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámila se třemi pozměňovacími návrhy, které podávám společně s kolegou Ferjenčíkem. My samozřejmě vítáme, že Ministerstvo financí po předchozím odmítání nově do zákona o kompenzačním bonusu vložilo právě mechanismus, který zmírňuje negativní dopady do rozpočtů samospráv. Ovšem není možné souhlasit s tím, že tomu tak bude pouze ve výši 80 % skutečných dopadů zákona o kompenzačním bonusu. Ministerstvo financí opakovaně uvádí, že obce, města a kraje musí dýchat se státem. Ale v případě kompenzačního bonusu není možné souhlasit. Tak jako v době hospodářského růstu rostou samosprávám příjmy, tak v době krize naopak klesají. Ale toto se děje pouze v důsledku mechanismu, který spočívá ve stanovení procentního podílu na výnosu sdílených daní. Na obce, města a kraje ovšem principiálně nelze přenášet dopady vládních rozhodnutí, tím spíše v situaci, kdy je žádoucí podpora lokální a regionální ekonomiky, v níž právě samosprávy sehrávají klíčovou úlohu. To již překračuje meze solidárnosti, jak je uvedeno výše. Pokud by samosprávám nebyly tyto dopady kompenzovány ve skutečné a plné výši, byly by současnou krizí zasaženy dvakrát. To již není solidárnost rozpočtu samospráv se státním rozpočtem, ale jde stále o přenos nepříznivých dopadů vládních rozhodnutí na samosprávy. Těmito společníky mohou být i členové jedné rodiny, a to bez omezení počtu společníků v takové společnosti. V definici jsou obsaženi pouze příbuzní v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle zákona upravujícího registrované partnerství. Sami předkladatelé poté v důvodové zprávě připouštějí, že se jedná o užší definici, než která je obsažena v jiných právních předpisech. Výše uvedená definice člena jedné rodiny se zdá být velmi úzká a zcela opomíjí další příslušníky rodiny, jak ji obecně vnímáme.
Vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové, já se dovolím v obecné rozpravě a potom v podrobné přihlásit k pozměňovacímu návrhu kolegy Víta Kaňkovského. Z poslaneckého klubu KDU-ČSL to není věc, která by byla překvapivá ani nová. Vždy nám záleželo na financování sociálních služeb a hlavně na tom, abychom se nedostali v průběhu roku opět do těch problémů, kdy sociální služby nebudou řádně dofinancovány. Proto i v rámci dnes projednávané novely zákona o státním rozpočtu na rok 2021 chceme na tuto věc upozornit. Dovolte mi krátké odůvodnění tohoto pozměňovacího návrhu. Při projednávání zákona o státním rozpočtu na rok 2021 bylo opakovaně ze strany odborné veřejnosti i zástupců některých poslaneckých klubů upozorňováno na nedostatečné finanční pokrytí sociálních služeb v rámci dotace ze státního rozpočtu z kapitoly 313 Ministerstva práce a sociálních věcí. Další pozměňovací návrhy předkládaly i další poslanecké kluby. Podotýkám tedy, že to je přesně ta částka, která je předmětem toho pozměňovacího návrhu. Toto opatření dá alespoň určitou jistotu poskytovatelům sociálních služeb, že v současné složité situaci budou schopni poskytovat důležitou péči klientům bez redukce objemu péče či snížení její kvality. Pozměňovací návrh připravil kolega Vít Kaňkovský a já vás předem prosím o jeho podporu.
Děkuji.
Ano, to byla spálená země, to bylo ono zhasnutí a rozkradení státu. Já vidím spálenou zemi trochu jinak než asi kolega Jakob. To je ta otázka, kterou si musíme dnes při schvalování tohoto státního rozpočtu položit.
V rozpravě vystoupí pan poslanec Bartošek, připraví se pan poslanec Skopeček, paní poslankyně Kovářová.
Implementace mimořádných opatření se týká celé řady různých institucí, orgánů, ať jsou to správní úřady, právnické osoby, fyzické osoby. Takže tyto čtyři body předkládám za jakýsi souhrnný pozměňovací návrh, který bych rád, kdybychom tady odsouhlasili. Já jsem rád, že tady zaznělo to, že jsou opoziční strany připraveny to podpořit. Já to vnímám velmi pozitivně, protože covid, dámy a pánové, je bezpartijní.
Pane poslanče, i já vás musím napomenout za to, že nerespektujete nařízení vlády o tom, že nemáte ani roušku, ani jinou ochranu nosu a úst.
A na základě emocí, dojmů, pocitů a přání vznikl i tento zákon, a to v tom lepším případě. Protože pokud je za vznikem tohoto zákona pouze nějaká emoce, nějaký strach, nějaké přání nebo nějaký dojem, tak by to byl jenom jeden z mnoha špatných zákonů, které vznikly v historii této Sněmovny a které nějakým způsobem negativně dopadly na české občany, jako například schválení Lisabonské smlouvy, církevní restituce, které schvalovali vězni, exekuční zákon, který zavraždil spoustu lidí po České republice, protože se dostali do tak zoufalé situace, že si sáhli na život. I tyto zákony byly schváleny tady v této Sněmovně. Ne touto Sněmovnou, ale tady v této Sněmovně. Jak jsem tady k tomu názoru dospěl? Můžete si vybrat kterýkoliv tento měsíc a můžete platnost tohoto zákona do tohoto měsíce omezit. Mezitím ta epidemiologická situace nějakým způsobem bude pokračovat v České republice v rámci tohoto zákona, který vy schválíte, to už celá republika ví, že vy jste se dohodli a že ho prostě schválíte. Ale vyšlete také signál, že dojde k nějakému přehodnocení, že dojde k tomu, že si tady znovu sedneme a za dva, za tři, za čtyři, za pět měsíců nebo před volbami si řekneme, jestli ten zákon měl úspěch, nebo neměl. A tady vás prosím přesně o to, o co vás prosil pan Stanjura, jednejte v souladu se svým poslaneckým slibem, v zájmu tohoto lidu, podle nejlepšího vědomí a svědomí. Chcete, aby tento zákon pomohl v boji s covidovou epidemií v České republice? Podpořte prosím vás ty pozměňovací návrhy, které já později načtu v podrobné rozpravě, uklidněte veřejnost. Stanovme si takové optimální datum, já to chápu, že třeba březen, duben je pro vás brzo, ale v takovém květnu nebo v červnu už budeme vědět, jestli tento zákon funguje, nebo nefunguje. Omezte jeho platnost. To je bod číslo jedna. Četl jsem ten zákon a už jsem nestačil vypracovat pozměňovací návrh, který by hovořil i o prevenci. Kolikrát to zaznělo? Tohle je slovo o prevenci. Chtěl bych říct, že dneska ve Švédsku města zakazují nošení roušek, je to oficiální informace konspiračního webu NBC myslím.
Po úvodním slově paní ministryně a mojí zpravodajské zprávě a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Děkuji, pane předsedající, za slovo.
Děkuji zpravodaji. O obecné rozpravě se musí rozhodnout. Rozpočtový výbor ji schválil, ale je to na nás.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já si dovolím navrhnout omezení rozpravy v obecné i podrobné rozpravě pro jednoho poslance na délku pěti minut.
Děkuji vám. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dneska nějakých 120 tisíc lidí dostává kompenzační bonus a Ministerstvo financí dosud neodpovědělo na otázku, kolik z nich o něj v důsledku tohoto návrhu přijde. A druhý otazník je, kolik z nich ho v důsledku tohoto návrhu bude dostávat v nižší výši. Protože tento návrh je prezentován mediálně jako návrh na zdvojnásobení kompenzačního bonusu, ale to je bohužel zavádějící. Z toho důvodu navrhujeme řadu úprav, především, a to je asi ta nejdůležitější úprava, navrhujeme spodní strop toho bonusu na úrovni 500 korun. Takže toto je první návrh, který předložíme v podrobné rozpravě. Navrhujeme i úpravu, aby pěstouni nemuseli prokazovat, že omezená činnost je jejich primární zdrojů příjmů. Dále předkládáme varianty snížení tohoto nutného propadu, aby se člověk do toho programu kvalifikoval.
Neuspokojivá zdravotní situace a mutující virus znamenají komplikace v životech každého z nás a státní rozpočet logicky není výjimkou. Ve výsledku se České republice vrátí. Mějte to prosím při svém rozhodování na paměti.
Budeme pokračovat. Nyní prosím, aby se slova ujala paní zpravodajka rozpočtového výboru, paní poslankyně Miloslava Vostrá, informovala nás o projednání tohoto návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila.
b) ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla příslušné legislativně technické úpravy." Co se týká samotného projednávání, ono už to tady zaznělo. Opravdu rozpočtový výbor požádal paní ministryni, aby zejména ve svém úvodním slově se zmínila o postupu případné konsolidace navrženého schodku, což paní ministryně z mého pohledu učinila.
Nyní rozhodneme, zda povedeme obecnou rozpravu. Hlasování pořadové číslo 28, přihlášeno 100 poslanců, pro 99, proti nebyl nikdo. Prosím pana poslance Jana Hrnčíře, aby se ujal slova se stanoviskem klubu SPD.
Přece nemůže nikdo seriózně v půli února přijít v téhle turbulentní době a říct: já vím přesně do koruny, jaké budou výdaje do konce roku, a proto teď potřebujeme v jeden den schválit změnu státního rozpočtu na letošní rok. Možná těch 500 miliard nebude stačit. Teď se tedy vyjádřím k rozpočtu jako takovému. My v SPD nemůžeme podpořit navýšení schodku státního rozpočtu, protože vláda neustále odmítá teď v krizi šetřit na zbytných výdajích, jako jsou například předražené zahraniční nákupy vojenské techniky, platby solárním baronům, politickým neziskovkám nebo nepovedenou inkluzi ve školství nebo dávky nepřizpůsobivým. Také považuji za alarmující neustálý růst nákladů na státní a veřejnou správu. Vláda i v tomto roce počítá s náborem téměř 5 tisíc nových státních zaměstnanců. Je naprosto nepřijatelné opětovné zvyšování výdajů v oblastech neadresných sociálních dávek nepřizpůsobivým, inkluze ve školství, financování politických neziskovek a množství zahraničních operací naší armády. Za posledních sedm let, to znamená vlád ANO a ČSSD, se zvýšil počet státních zaměstnanců o 60 tisíc osob, což zvýšilo nároky na státní rozpočet o 50 miliard korun ročně. Vzniklo minimálně devět nových státních úřadů a institucí. Trvalé navyšování počtu pracovníků ve státní a veřejné správě vytváří umělý nedostatek pracovních sil a falešnou potřebu importu pracovní síly ze zahraničí. Nevadí mi výdaje na armádu, pokud zároveň pomohou naší ekonomice a zaměstnanosti. Vláda nám neustále opakuje, že se ze současné krize proinvestujeme, a odmítá úspory. Vloni v lednu to bylo 300 milionů korun, letos už miliarda a 400 miliard (?) korun. Takhle to dál nejde.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, nejprve si řekněme, co vedlo k předložení této novely. Ty důvody jsou dva. Ten druhý důvod je, že pan premiér v červnu rozhodl, že druhá vlna covidu nebude, že už plošná opatření nikdy nebudou a že nemáme jako opozice strašit druhou vlnou a že není potřeba se na ni připravovat. Tehdy už byla ta čísla obrovská, umírali lidé po stovkách denně, přesto vláda tu situaci ignorovala.
Protože mě nezajímá, jestli zemřeli na vakcínu, nebo s vakcínou. Tady nikoho nezajímalo, že lidé umírali na rakovinu, protože je od března nikdo neléčil, že lidé se bojí jít k doktorům, takže umírají doma na mrtvičku nebo na infarkty. Na to se nikdo neptal v souvislosti s covidem. Já chci vědět, jestli měsíc před smrtí dostal vakcínu, nebo nedostal. Za mě osobně tento zákon prozatím salámovou metodou směřuje k omezování lidských práv a svobod v této zemi. Je to první kolečko salámu, které je připraveno na budoucí novelizace, kdy se budou přidávat různá další onemocnění podle toho, jak různí globální prediktoři budou diktovat svým zástupcům v různých parlamentech, kteří se sice nechají navolit českým lidem, ale ve skutečnosti mají jiné šéfy a jiné pány, jejichž pokyny plní. Kde máte jistotu, že bude fungovat tento zákon? Kde se ve vás bere ta jistota, že bude fungovat tento zákon, když tento zákon neobsahuje nic nového, neobsahuje péči o ohroženou skupinu, neobsahuje prevenci, obsahuje pouze represe, strašení, zákazy, příkazy? Tím vyšlete signál, který uklidní spoustu lidí. A když to schválíte, tak já s Marianem slibujeme, že budeme nosit roušky. To je jedna věc. Ta fotka se špejlí v nose bude dokonalou motivací k tomu, aby ti, kteří vás volili, se chovali stejně jako vy, tedy podle vás zodpovědně a moudře. Takže pokud chcete být tím zodpovědným a moudrým vzorem, tak se jím, prosím vás, staňte a veřejně se testujme.
Připraví se pan poslanec Leo Luzar.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. To je první konstatování, které považuji za docela charakteristické pro systém řízení, který v rámci pandemie byl přijat. Ta se mnohdy ukáže až podél té cesty, jestli je správná, nebo ne, ale je třeba ty varianty znát. Já jsem tady z tohoto místa pana ministra asi čtyřikrát vyzýval, aby se více zaměřil na důvěru občanů, aby hledal cesty, jak přesvědčit občany, že ty kroky, které činí, činí s rozmyslem, činí s určitým cílem, a aby občanům ten cíl vysvětlil. Zdůrazňoval jsem, že jako lékař má ten dar hovořit k lidem a umí to. Bohužel mě nevyslyšel. Bohužel zůstalo u klasických tiskových konferencí, kde hlavně bulvár loví odpovědi, a není to o tom, že by se předávaly informace občanům, kteří, ano, jsou vystrašeni. A určitě to všichni znáte.
A poprosím o klid v jednacím sále. Pokud máte potřebu si se svými kolegy cokoliv sdělit, sdělte si to prosím v předsálí.
U 22. hlasování jsem hlasoval proti, ale na výstupu mám, že jsem hlasoval pro.
Taky k hlasování. U hlasování číslo 18 mám na sjetině pro, hlasoval jsem proti.
Prosím, paní ministryně, zkusme to.
Zatímco na úplném počátku tohoto složitého období jsme se potýkali s přirozeným reflexem každého z nás stáhnout se více dovnitř, do sebe, velmi rychle jsme se opět vrátili k tomu, co dělá lidskou společnost tak bohatou a silnou, a to je vzájemná spolupráce a solidarita. Nebylo to hned, kdy začalo být možné sdílet a srovnávat zkušenosti jednotlivých zemí a jejich vlád. Nejméně prvních několik týdnů či měsíců jsme čelili zrychlenému běhu historických událostí, odkázáni na vlastní úsudek, odvahu přijímat bezprecedentní rozhodnutí a pevnou víru, že námi zvolenou cestu jednou historie zhodnotí jako správnou. Jako ministryně financí a vicepremiérka pro ekonomiku se cítím plně odpovědná za to, jakou intenzitu a směr jsme zvolili v oblasti hospodářské politiky státu. Nebylo jednoduché ve prospěch okamžité pomoci ekonomice a životní úrovni v zemi násobit deficity desíti a stát tak v jistou chvíli téměř proti všem. Všichni tito popekonomové měli jeden společný rys a tím byla nulová zodpovědnost. Já jsem se ale své odpovědnosti nezřekla. Směr, kterým jsme se vypravili, je totiž správný a já jsem o tom přesvědčena. Je to směr masivní fiskální stimulace ekonomiky. Dnes, když už máme k dispozici potřebná mezinárodní srovnání, máme k dispozici v podstatě konsenzuální doporučení mezinárodních autorit, můžeme číst detailní hodnocení kondice naší ekonomiky včetně výhledů ze strany mezinárodních ratingových agentur. Vidíme jasně jednu věc.
Já to taky nechápu, že nás tady není až tak moc v tom jednacím sále, a přece jenom hladina hluku je neúměrná důležitosti projednávání tohoto bodu. Tak prosím, máte slovo.
Před rokem byla v lese světové ekonomiky hluboká tma. Dnes už se ale můžeme podívat kolem sebe a zjišťujeme, že z lesa vede jenom jedna cesta. A je to ta cesta, po které jsme se vypravili my, a spolu s námi po ní kráčejí téměř všechny ostatní země. Neuhýbejme, když je konec temnoty na dohled. Dámy a pánové, chtěla bych vám poděkovat za státnický přístup, se kterým se většina z vás postavila výzvám, které nám uplynulý rok přinesl. Díky němu jsme úspěšně rozjeli programy vládní pomoci, v rámci kterých jsme uvolnili již více než 300 miliard korun. Nezapomínejme prosím, že drtivá většina této pomoci směřovala do ekonomiky právě a jen ze státního rozpočtu. Chtít živnostníkům, podnikatelům, firmám nebo zaměstnancům pomáhat a zároveň nepodpořit adekvátní výdaje ve státním rozpočtu je protimluv a hospodářský nonsens. Byla to právě tato robustní pomoc domácnostem, firmám, municipalitám nebo zdravotnímu systému, díky které se nám podařilo podstatně snížit propad ekonomiky. Černé scénáře, které pod tíhou vypjatých jarních či podzimních dnů predikovaly až dvojciferné propady, se nenaplnily. Jistě, definitivně vše rozsoudí až historie, objektivní zmírnění hospodářského dopadu je ale poměrně silným signálem, že podpora vládních kroků byla tím správným rozhodnutím. Zmírnění hospodářského propadu mělo samozřejmě pozitivní dopad také do výsledku pokladního plnění za celý loňský rok, které vykázalo o 133 miliard korun lepší výsledek, a to právě díky příjmům, které o více než 100 miliard převýšily rozpočtovanou úroveň. To ostatně potvrdily i tolik očekávané zprávy Moody´s a Fitch, které v lednu a únoru letošního roku stvrdily, jak vynikající hodnocení České republiky z aktuálního pohledu, tak jeho stabilní výhled do budoucna. Hlavní důvody podle ratingových agentur?
Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Dobře děkuji. Nyní tedy znovu zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh. Ptám se, kdo je pro. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.
Další návrh je pozměňovací návrh pana kolegy Bartoška pod číslem 7505 a jedná se o navýšení rozpočtu Ministerstva obrany o 5 miliard korun.
Děkuji. Návrh nebyl přijat. Ptám se, kdo je pro.